Program na druhou stranu implikuje výrazně pozitivní vliv na zaměstnanost a následné odvody do veřejných rozpočtů.
No, v tom ale vláda Petra Fialy totálně selhává. Touto cestou jde například Slovensko, Maďarsko či Rakousko. Ano, tato vláda je doslova zadarmo drahá a vytahuje zbytečně peníze z peněženek českých občanů svou neschopností. Jsou nějaké ústní proklamace, ale skutek utek a lidé bohužel kvůli vládě Petra Fialy i ve srovnání s těmi zeměmi, o kterých hovořím, pak platí vysoké ceny jako mourovatí. A znova říkám, je to plná odpovědnost vlády Petra Fialy, nikoho jiného. Máte tady většinu ve Sněmovně už půl roku. Kvůli vám platí lidé předražené ceny energií. Tato vláda nemá důvěru občanů, a měla by proto podat demisi, protože přivádí svými kroky naše občany a firmy do energetické chudoby a do existenčních problémů. A to není všechno, těch témat je tady víc, která jsem myslel, očekával bych od vlády, že bude řešit, ale už neočekávám nic, protože už vím, že vám jsou běžní občané úplně ukradení. Vy jste vláda pro elity, vy jste vláda pro úzkou skupinu elit, nikoliv pro běžné občany. Nikdo necítí vůbec nic. To je ta realita, to je ta pravda. Vy jste totiž pro občany vůbec nic zásadního neudělali. Zatím jste udělali jenom pro sebe. Několik ministrů navíc, aparáty pro ně, desítky milionů korun navíc na Úřad vlády, to je vaše cesta, co vy děláte. A když se podívám na program této schůze, že vláda chce zhoršit dostupnost zdravotní péče pro občany, no tak to je opravdu vrchol. A to navzdory tomu, že v současné době jsou počty těchto státních pojištěnců navýšeny o statisíce uprchlíků z Ukrajiny, jejichž zdravotní péče je rovněž financována z tohoto veřejného pojištění, tedy z peněz našich daňových poplatníků. Všechno trvá. I ve srovnání s okolními zeměmi, to je potřeba zdůraznit, aby tady pořád někdo neomílal ty nesmysly, že plošná opatření, anebo co tady omíláte, nějaké vaše floskule. Prostě okolní země to řeší, vy to neřešíte. DPH na potraviny v České republice je nejvyšší ze všech zemí střední Evropy, když se podíváte na všechny okolní země kolem České republiky. Všichni mají méně. Pro občany je výsledek nula. Že občany trápí zdražování. Takže místo aby tu cestu věnoval skutečně i těmto důležitým věcem, tak samozřejmě pana premiéra Fialu se statisícovým platem zdražování občanům nezajímalo. Výsledek v tomto ohledu nula. Takže to samozřejmě zasluhuje obrovskou kritiku. Vždyť co je na tom špatného, když by vláda měla pomoci občanům? Protože proč si takovou vládu mají občané platit? K čemu je vláda, kterou platí ze svých daní, která jim neumí pomoci v krizi, která umí pomoci jenom sama sobě v krizi? Sami sobě, to myslím vládním politikům a jejich exponentům. Takže já připomenu na program této schůze...
Mimochodem slovenská chemička Agrofertu nakupuje plyn od Slovenského plynárenského priemyslu. Já jsem byl svrchovaný český premiér, mě nikdo neovládal, nikdo mi do toho nemluvil, žádný jiný premiér, žádný polský premiér mě neovlivňoval. A Česká republika má smůlu v tom, že jsme všechno rozprodali. Ano, kuponka, kuponka, všechno je pryč. To je dobrá zpráva. Takže paní předsedající, chtěl bych, abyste neopakovala tuhle nepravdu, protože je to nepravda. Já jsem byl svrchovaný český premiér, nikdy jsem nelobboval za moji firmu. Ukažte mi jednoho úředníka, který by to řekl. Všechny ty střety zájmů jsou vymyšlené věci. A zkrátka to není pravda. Poláci to nechtěli ten plynovod. To je ten plynovod, který vede z Ruska přes Ukrajinu až k nám. Takže já budu rád, když to takhle uzavřeme, protože pokud byste to znovu opakovala, tak skutečně asi bych musel použít nějaké právní kroky, protože není možné mě z takovéto závažné věci obviňovat. Je to nepřijatelné. Já jsem byl nezávislý premiér. Sem chodili lidi, ano, naši spojenci, říkali: toto musíš, toto, Dukovany. A já jsem řekl Mikeu Pompeovi: Chceš Dukovany, dáš nejlepší cenu. Já jsem bojoval za české zájmy, vždycky. A můžu to prokázat. Takže já vám za to děkuju, že už to nebudete opakovat, a děkuji za pozornost.
Já děkuji za příspěvek. Tak, předávám tedy na chvilku řízení schůze. Děkuji za slovo. Děkuji také kolegům, že byli tak vstřícní a umožnili mi nyní vystoupit a bezprostředně reagovat. Jde o to, že vyšly najevo skutečnosti, které publikoval například server Neovlivní. Tyto skutečnosti jsem komentovala...
Já bych požádala o klid v jednacím sále jak po mé pravé straně, tak po mé levé straně. A v tuto chvíli mluví paní místopředsedkyně, paní Olga Richterová.
Takže ještě jednou. Komentovala jsem skutečnosti popsané v různých médiích, mimo jiné v médiu jménem Neovlivní. A komentovala jsem to, že jsou v příkrém rozporu vyjádření zástupců Polska, bývalého premiéra Bohuslava Sobotky a toho, co říká třeba pan bývalý premiér, nyní pan poslanec Babiš. A tento příkrý rozpor je něco, co jsem interpretovala, jako že tam mohl mít vliv, byznysový zájem, byznysový zájem na tom, že je nastavena ta konkrétní chemička na tu ropu ruskou spíše než norskou. A chci zdůraznit, že jsem se patrně trefila do černého, protože to, že to vyvolalo nyní dnes reakci, je důkazem, že jsem na tuto skutečnost, že ty zájmy byznysové mohly převážit nad zájmy naší republiky, upozornila zcela správně a zcela patřičně.
Já také děkuji. Vidím, že se s přednostním právem hlásí pan předseda Andrej Babiš, ale v tuto chvíli má přednostní právo Radim Fiala. Dává přednost, dobře. Takže s přednostním právem předseda hnutí Andrej Babiš.
Prosím vás, ta loutka Pokorného, který dneska řídí toho Síkelu, ten Sobotka, člověk, který dělal jenom ostudu na mezinárodním poli, který se nedomluvil žádnou řečí, bylo to peklo. Já nevím, vám nestačí, že v médiích bylo jasně napsáno, že polská strana to zamítla, že my jsme vylobbovali ty peníze? Ale já jsem se nebavil o tom Polsku. Zájem na ruském plynu mají ti, kteří ovládají trubku plynu přes Slovensko. A hlavní lobbista je Topolánek, který chodí do médií a vykládá nesmysly o norském kontraktu z roku 1997, který skončil privatizací Transgasu. A vy jste normálně lhala, že jste řekla - a my jsme tady v České republice, my nejsme v Německu. A německá chemička nakupuje plyn od VNG, to je německá firma. A ta německá firma si vybere, kde chce plyn. Takže vy tomu nerozumíte a já nechápu, o čem chcete se mnou debatovat. Nejde o úplnou novinku. Podobná pravidla platí již dnes pro biopaliva, jako je třeba bioetanol nebo biometan, pokud se spotřebují v dopravě. Evropská legislativa pro příští desetiletí tato pravidla rozšiřuje na výrobu elektřiny, vytápění a chlazení z pevné biomasy a bioplynu. Cílem je zajistit, aby biomasa pro energetiku nebyla pěstována na úkor ochrany přírody, dobrého stavu zemědělské půdy nebo lesů a aby výsledná bioenergie přispívala ke zmírnění změny klimatu. Původ biomasy a uhlíková stopa. Energie z biomasy zajišťuje téměř 60 % veškeré obnovitelné energie v Evropské unii. Výroba energie z biomasy jako náhrada spalování fosilních paliv je jedním z klíčových opatření pro zmírnění změny klimatu, ovšem za předpokladu, že je vyráběna efektivně a udržitelně. Za novou legislativou stojí snaha zajistit, aby biomasa pro energetiku nebyla pěstována na úkor ochrany přírody, dobrého stavu zemědělské půdy nebo lesů a aby výsledná bioenergie - na rozdíl od fosilních paliv - nepřispívala ke změně klimatu. Jak již názvy napovídají, jde o dva okruhy pravidel, přestože spolu souvisí. Kritéria udržitelnosti kontrolují, kde se biomasa vzala. Kritéria úspor emisí skleníkových plynů zajímá uhlíková stopa pěstování a získávání biomasy, až po samotnou energii vyrobenou z biomasy. Kritéria udržitelnosti řeší původ biomasy. Zemědělská biomasa pro výrobu bioenergie nesmí pocházet z půdy, kvůli které se vykácel les, vysušil mokřad, nebo z chráněných oblastí. Sláma musí být využívána v teplárnách jen do té míry, do jaké její spalování a ponechání na poli neohrozí kvalitu půdy a obsah organické hmoty. Těžba lesní biomasy nesmí ohrožovat produkční kapacitu lesů, musí být zajištěna obnova lesa a požadavky ochrany přírody. Lesníci musí rovněž dbát na kvalitu půdy a biologickou rozmanitost. Je pravděpodobné, že většina domácí biomasy využívané pro energetické účely by neměla mít se splněním kritérií udržitelnosti potíže. Biomasa pochází z území, která se dlouhodobě obhospodařují, a stát většinu požadavků směrnice ošetřuje ve svých zákonech. Statková hnojiva nebo bioodpad, který zpracovávají bioplynové stanice, pochází z nejbližšího okolí, často přímo z farmy provozovatele stanice. Podobně většina dřevní štěpky z lesních těžebních zbytků nebo odpadních materiálů z dřevozpracujícího průmyslu neváží do našich výtopen a tepláren dlouhou cestu. Jde zkrátka o jiný trh, než je ten s palmovým olejem z Malajsie a Indonésie pro výrobu kapalných biopaliv. Úspory emisí skleníkových plynů. Kritéria úspory emisí skleníkových plynů kladou nároky na minimální snížení uhlíkové stopy celého životního cyklu pěstování biomasy, zpracování na palivo a využití bioenergie v porovnání s fosilní alternativou. Provozovatele zdrojů, které již stojí, tato pravidla mohou zanechat klidnými. Kritéria je však třeba zahrnout do rozhodování o nových projektech a je nutné počítat s tím, že regulace v této oblasti se bude spíše zpřísňovat. Koho se tedy nová pravidla týkají? V případě pevné biomasy to budou velká zařízení, která mají tepelný příkon nejméně 20 MW. Státy však mají možnost tuto hranici snížit. Pro tyto výrobce to znamená certifikovat bioenergii a přemýšlet o životním cyklu výroby od pěstování přes palivo až po dodávky bioenergie na trh. Proč je splnění důležité? Pouze po splnění kritérií bude možné započítat energii z bioplynu a pevné biomasy do plnění cílů spotřeby obnovitelné energie a dosáhnout na veřejnou podporu. Biomasa hraje v naplnění těchto cílů velkou roli. Provozovatelé, kteří dostávají na energii vyrobenou z biomasy veřejnou podporu například ve formě zeleného bonusu, budou muset prokázat, že kritéria splňují. Pokud tedy spalují biomasu společně s uhlím. Speciální podmínky platí pro elektřinu vyrobenou z paliv z biomasy. Přepracovaná směrnice přináší novou trajektorii pro úspory emisí pro biopaliva a bioplyn spotřebovaný v sektoru dopravy.
Jedno se uvedlo v život, to je ta záruka za ty, kteří jsou v energetických problémech ve smyslu firem, zatím ještě o ni neprojevil vůbec nikdo zájem. Od 30. března se neudálo nic. Proč zde neřešíme skutečně obnovitelné zdroje energie a změnu tohoto zákona, který pomůže? Proč zde dneska diskutujeme, nebo budeme diskutovat, že v tomto zákoně jediné, co jsme připraveni změnit, je čestné prohlášení? Nechme biomasu, nechme vítr, nechme vodu. Tam bych řekl, že je to poměrně rozumná podpora. Ale jenom v té fotovoltaice to dělá 29 miliard korun ročně. Celkem je to 45 miliard. Ale znovu říkám, bavím se jenom o té fotovoltaice. I to bych vzal, kdyby nám to pomáhalo. Jaká je ale výroba z těchto zdrojů? Nic z toho se neudělalo. Proč nejdeme cestou přes obnovitelné zdroje, jako to udělali v Německu, kde to snížili na polovičku? Ano, nedali to na nulu, ale taky mimo jiné proto, že tam neměli solární tunel. Tam totiž snižovali regulérní podporu. To je ta ziskovost. Solární vláda, jinak to říct neumím. To je to, co vás zajímá v tuto chvíli. Ne to, jak to dopadne na firmy, ne to, jak to dopadne na obyvatele. Proč se zde nediskutuje energetická podpora náročných oborů, nebo podpora energeticky náročných oborů. Proč neukážeme, o jaké firmy by se jednalo, které dnes platí x-násobně víc za plyn, x-násobně víc za elektrickou energii? Proč to necháváme všechno volně a řešíme všechno až na poslední chvíli? Proč neřešíme Modernizační fond? Já tomu rozumím, že co chvíli přijdete s tím, že řeknete: my chceme šetřit. Konečně každá vláda chce šetřit. Otázka je, jak se šetří v různých dobách. Ale to my respektujeme. Nechápu, proč se tady nepracuje daleko lépe s Modernizačním fondem, což jsou zdroje, které budou navíc. Nebudou hned. Nechci teď střílet, ale bude to hodně. Ale v každém případě to bude víc než 150 miliard. To je správné a nebylo by asi vhodné a správné to utratit, ale vzít tyto zdroje, které byly původně určeny na podporu energetiky, moderní energetiky, ty tam ponechat, ale to, co bude navíc, a bude to navíc, tak to využívat, neříkám naráz, ale postupně, na snížení dopadu cen energií. Přece všichni víme, že to má protiinflační charakter. Ano, beru argument, že to jednou skončí, a co poté? To je otázka, jestli snížit DPH, jestli jet přes ty obnovitelné zdroje, jestli to neposkytnout jinou formou příspěvku, jako třeba Rakousko, jako třeba Francie. Ano, možná to bude trvat rok, možná dva roky, ta podpora. Proč to umí udělat ve většině zemí a proč my nikoli? Ale nemenší problém jsou i suroviny. To je rovněž dalším důvodem, proč máme vysokou inflaci. A co s tím děláme? Jaká děláme opatření? Nic neděláme! Vždyť z nás musí mít srandu ty firmy. A rovněž je to další důvod toho, proč máme vyšší inflaci. Protože vyšší inflace je i v důsledku toho, že je zde nepružný trh práce. A ano, tady i sebereflexe. A to se vůbec nebavím o možných kompenzacích za to, kdyby se zde odpojoval plyn. Ministerstvo průmyslu tajemně říká: ano, máme určitý plán. Nic nemají! Nedej bože, kdyby se odpojoval plyn, a logicky by se musel začít odpojovat v průmyslu, tak nemáme připravené vůbec žádné varianty, a to ani toho scénáře odpojování, ani kompenzační. A vůbec už se nebavím o kompenzacích za dobu covidovou. Takže místo toho všeho, abychom řešili zásadní věci, tak je to pouze o frázích, o slibech, akademickém poučování. A když něco nevyjde, tak se to prostě skopne pod stůl a nějak se to vždycky okecá, viz 74 miliard korun. Marketingoví poradci připravili materiály a celá vláda unisono začala vykládat, že se vyplatilo 74 miliard korun. Je to velmi špatné. V současné době 10 miliard korun opravdu neřeší situaci, když jenom z toho ČEZu bude mít vláda minimálně o 15 miliard korun více. Těch dalších 49 a 15 miliard? Ano, to jsou opatření, která postupně nabíhají, na kterých tato vláda nemá nejmenší zásluhu. Čistá nula. Valorizace důchodů. Ano, to je povinnost, vážení členové vlády. Vzpomeňte si, jak jste proti tomu bojovali. Takže zaplať pánbůh, že jsme alespoň toto protlačili. Plynová krize. To ani jinak nejde, se to vyprodává. Abyste odklonili pozornost, tak jste energetickým lobbistům a různým politickým zkrachovancům dali do rukou materiál, se kterým obíhají jednotlivé redakce a sdělují jim, že průšvih toho, že máme teď málo plynu, tkví v tom, že naše vláda nevybudovala polský plynovod. Takže to je důvodem toho, proč tady dnes toto není. A můžeme se bavit o tom, proč se Polsko rozhodlo, že nepůjde touto cestou. No a podnikatelská podpora? Tím, že se zesměšňuje to, co se vyplácelo v době covidové. Podpora, která byla menší, než jak žádala tehdy opozice. Ale to už je jiný příběh. A tady jde vláda přesně opačným směrem.
Cena těchto směsí je pro spotřebitele nižší v důsledku toho, že spotřebitel neodvádí státu spotřební daň z objemového podílu biosložky obsažené ve vysokoprocentní směsi. V tomto případě tedy u této částky na litr takového paliva může být konečná cena pro spotřebitele nižší. Vysokoprocentní směsi jsou tedy ze strany státu daňově zvýhodněny. Čistá biopaliva jsou tedy ze strany státu daňově zvýhodněna. Kdo a kolikrát podpořil využívání biopaliv v Česku a o jaké povinnosti se jednalo, je uvedeno v následujících kapitolách. Představte si nyní, že jste významný český soukromý producent biosložek v České republice. Vaším obchodním zájmem také je, aby se vašich produktů, biosložek či biopaliv, prodalo co nejvíce. Ideálním obchodním případem by tedy bylo, kdyby všechna standardní fosilní paliva byla zcela nahrazena čistými biopalivy. Obchodní zájem producenta biosložek či biopaliv je tedy přesně opačný než zájem státu. Součet těchto minimálních prodaných litrů biopaliv - biosložek - totiž bude na konci roku stejný. U nízkoprocentních směsí spotřebitel platí stejnou spotřební daň, jako kdyby palivo biosložku neobsahovalo. Tyto prostředky totiž stát, jak je zjevné z výše uvedeného, v důsledku daruje konečným spotřebitelům, tudíž občanům.